K návrhu kolegů Pirátů ve sněmovním tisku 506 a k té debatě, jestli uzákonit střední vzdělání, nebo neuzákonit. Já s tím samozřejmě nemám problém, protože si velice vážím času, který studenti ve škole stráví, čtyři roky tam pravidelně docházejí, prošli těmi dílčími zkouškami, jeden po druhém, a na závěr se prokáže, že jediné, co jim chybí, je třeba ta schopnost komplexně zvládnout celé penzum učiva, přednést ho, předložit ho a uspět. Ale já se ptám, proč tedy stejným způsobem neuvažujeme i v oblasti vysokoškolského vzdělání.
To je velmi mírná sazba. Ale je volné hlasování. Toto je zákon, který apeluje na každého z nás. Já jsem se musela také trošku psychicky znásilnit u některých věcí a byl to těžce hledaný kompromis a nerada rozkmitávám logický systém trestního práva.
Poprosím znovu paní zpravodajku garančního výboru, aby nás tady seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko výboru. Přivolám kolegy z předsálí a všechny prosím o klid.
Pro ujasnění ještě připomínám, že tady se používá nepřesná terminologie. Když jde o A, tak je to skutečně ten komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru. Takže abyste věděli, o čem hlasujete. Navrhujeme následující proceduru: Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 přednesené ve třetím čtení nebyly. Navrhuji tedy, abychom o této proceduře hlasovali, a pak bych vás provedla tou procedurou, pokud ji schválíme.
Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 380, přihlášeno 185 poslanců, pro 180, proti nikdo. Nyní přistoupíme k jednotlivým hlasováním. Prosím, paní zpravodajko. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
A teď přistoupíme k tomu, o čem tady byl spor a diskuse celé projednávání tisku. Ústavně-právní výbor doporučuje.
Ptám se, kdo je pro.
Stanovisko ústavně-právní výbor nepřijal. A ústavně-právní výbor tento návrh nedoporučuje.
K tomu, co tady říkáte, se radši vyjadřovat nebudu.
Já jsem nechtěl účelově dezinterpretovat. Dobře, zmýlil jsem se. Omlouvám se. Ale komise BIS nebo Vojenského zpravodajství se vlády dotázat může. Tak jak bude taková kontrola vlády probíhat? Ale výstupy z té komise budou tajné, protože většina těch zpráv je utajovaných. Jak říkám, pojďme se bavit, jestli se změnil svět, jestli se má změnit struktura výborů, nebo struktura komisí, nahradit třeba jinou, nějakou novou, která se bude jmenovat pro prevenci hybridních hrozeb, nebo pro kontrolu hybridních hrozeb. Tomu rozumím. Ale vyšetřovací? A rozhodně prosím nemluvte za mě. Já jsem účelově nechtěl dezinterpretovat něco.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Staněk a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuju. Navrhuji minimálně na dva kalendářní měsíce.
Na dva kalendářní měsíce. Února? Měli bychom hlasovat bezprostředně.
Chtěla bych, abychom o tom věcně diskutovali, proto si dovolím dát protinávrh přerušit to do 30. ledna 11 hodin.
My určitě podpoříme oba dva tyto návrhy. Možná je lepší ten kolegyně Langšádlové, je konkrétní. Akorát je hrozná škoda, že to přerušujeme v tomto momentě, protože ta debata byla dobrá, konstruktivní, věcná. A je škoda, že ta debata nemůže aspoň ještě chvíli pokračovat.
Myslím si, že by bylo dobré, aby argumenty zazněly dnes, abychom pak 30. ledna nereagovali na další vystoupení, na které dnes nedojde, nebo toho 20. února. Nechci předjímat výsledek hlasování. Stáhnout to mohou pouze ti, kteří ten návrh přednesli. Myslím si, že je to racionální.
Dobře.
Mám prosbu na kolegy a kolegyně, kteří buď už vystoupili, nebo ještě budou vystupovat, ale myslím, že se shodneme, že věc národní bezpečnosti by neměla být věcí vládně-opozičního souboje. Pan poslanec Vondrák říkal, že všichni věříme našim tajným službám. To prostě není pravda. Prezident republiky tajným službám nevěří. A to prostě problém je. Já vím, že to nevyřešíme my tady. Ale neříkejme si, že všichni čelní představitelé státu věří svým tajným službám. To bohužel není pravda. Ale je to fakt.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové. V tom systému je to tam rok. Druhá poznámka. Ano, je pravda, netýká se to všech obcí. Ale právě proto, právě proto je nejefektivnější cesta zmocnění těm obcím, aby si to ony uměly a mohly na svém území regulovat. A ty obce - a podívejte se třeba na centrum Prahy, tak to jako problém mají a oni v rukou v této chvíli nemají žádný nástroj. Já moc nerozumím tomu - a já s kolegou Munzarem v mnohém souhlasím. Přece oba dva hájíme nějaký princip subsidiarity, aby si o těch věcech rozhodovali ti lidé nejblíž tomu místu. Ne my tady z Poslanecké sněmovny, aby si o tom rozhodli v té obci, jak to cítí. A já primárně nemám ten svět nastaven jako negativně, že nevěřím tomu, že ti starostové a ta rada to hned okamžitě nějakým způsobem zneužijí. Takže by mi to mohlo být jednak jedno a jednak já bych měl být první, kdo by měl mít nějakou nedůvěru jako opozice, která kritizuje koalici. Rád bych kolegy Piráty vyzval, aby se k tomu nějakým způsobem postavili, protože oni tady mají primátora, takže je to především jejich zájem, proto jsem nepochopil dneska ten návrh na to stažení. Právě proto je to zmocnění obcí. Ale jak říkám, já bych poprosil kolegy Piráty, aby se k tomu nějak postavili, protože tu hlavu tedy teď tady mají oni. Problematika průvodců se také týká zejména Prahy. Připomínám, že jsou to ti deštníkáři. A my jsme vlastně v podobné pozici. Hlavní město Praha sem přišlo s návrhem vázané živnosti - to by tady neprošlo, to si pamatujeme všichni. Takže proto vznikl ten komplexní pozměňovací návrh těch dvou průkazek.
A nyní tedy faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Munzar. Máte slovo.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka. Obcí je tedy myšlena Praha, čímž pádem jeho prohlášení o tom, že to je nějaký princip subsidiarity a přenášení té působnosti na menší obce, tak tady neplatí, protože Praha má 57 městských částí. A starostové 57 městských částí nebudou o ničem rozhodovat, jejich rady. Takže je liché to vaše sdělení, že tady ať si o tom rozhodují ti, kteří jsou nejníže. Jsem starostkou na dvojce, kde to je obrovský problém. Na druhou stranu chci se zeptat pana kolegy Nachera, jak se to právo, v případě, že to projde, jak se bude vymáhat.
Pokud je na vás rozprava dlouhá, prosím, přesuňte své diskuze někam mimo sál.
Děkuji. Jak to bude probíhat v praxi.
A nyní pan poslanec Stanjura. Pan kolega Profant se hlásí do rozpravy, případně, takže to až po faktických poznámkách.
Děkuji za slovo. Ale to, že mají primátora, s tím nemá žádnou souvislost. Je férové přiznat, že se to týká zhruba tří měst. Jako dlouholetý komunální politik chci říct, že jsme zvolili nešťastně nařízení. Já si to nemyslím, ale můžeme se o tom přít. Ale ten princip je úplně stejný. Kromě toho, že to případně schválíme. Kdo to bude kontrolovat? Sousedé budou udávat? Je to opravdu nedomyšlené. Není to ani měsíc, takže neříkejme, že to je rok.
Jako první je zde s faktickou poznámkou přihlášen... Ta vlastně proběhla, takže nyní prosím pana poslance Nachera, který je přihlášen s faktickou poznámkou. Teď na vás přišla řada s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Profant. Prosím, vaše dvě minuty.
Padl v souvislosti s projednáváním zákona o místních poplatcích, ale byl legislativně a ústavně neschůdný. Tak vznikl ten upravený návrh, který pan poslanec Nacher předložil. Já mu za to děkuji, protože je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích, proto ho řešíme nyní. K těm dotazům, které tady padly. Samozřejmě ty nástroje nejsou úplně dokonalé, ale to vyplývá z toho, že obecně pokud se děje podnikání v bytě a byt je uzavřený prostor, nelze prolomit tedy ochranu soukromí, tak nelze do toho bytu vstoupit.
Jednalo se -
Přečtu omluvy. Přeji vám dobrou chuť.
Vy tady vymýšlíte nesmyslný průvodcovský zákon a ten problém je zase ten, že ti lidé akorát neplatí daně! To přece jsme pak na hraně vyvlastňování. No a poslední věc. Tak snad aspoň tamhle na té části politického spektra ctíme soukromé vlastnictví. A v této podobě to nepodpoříme.
Jako první paní navrhovatelka, poté pan poslanec Profant.
Děkuji. Není to žádná klaka magistrátu. Je to celostátní problém, problematika sdíleného ubytování, které na rozdíl od různých světových metropolí a zemí u nás nemá dostatečný regulatorní rámec. Nemá skoro žádný. Což by bylo možné novelou občanského zákoníku. Já se domnívám, že opravdu samozřejmě dílčí změny cestou pozměňovacích návrhů nemusí vést ke komplexnímu řešení. Ale v tuto chvíli, když máme, nebo máte na stole pozměňovací návrh pana poslance Nachera, tak bych chtěla říct, že je to řešení, které je standardní ve světových metropolích. Je právě s podivem a ptají se nás, i když sem přijíždějí ze světa, proč neřešíme problém Airbnb, který řeší Berlín, Barcelona, New York, Paříž a další země. A my jim těžko vysvětlíme, že jako obec nemáme žádnou pravomoc. A ten problém, který se týká řady lidí, tak já bych chtěla zdůraznit, že on se netýká jenom třeba sousedů, kteří bydlí v domě a obývají tam byt dlouhodobě a dům se jim mění v hotel a oni nejsou schopni ten byt užívat jako byt pro bydlení. To znamená, že je zapotřebí chránit jejich práva. Jejich práva vlastnická. Takže ta vlastnická práva těch, kteří využívají své byty prostřednictvím Airbnb ke krátkodobým pronájmům, řekla bych, že jsou dnes extendována na úkor vlastnických práv jiných vlastníků bytů v domech. A to není vyvážené. Možná, že kdyby se dostala ta věc před Ústavní soud, že by uznal Ústavní soud, že tady jsou i vlastnická práva těch dalších. Je to velmi negativní jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska kvality života ve velkých městech, pokud dochází k masivnímu vylidňování center, kdy lidé už tam nebydlí, mizí tam služby, mizí tam běžné podnikání, protože samozřejmě mizí tam obchody a běžné služby pro běžné obyvatele. To vylidňování center je negativní jev, proto to také světové metropole řeší. Jakými nástroji. Ony i dnes provádějí kontroly. Provádějí kontroly, jestli jsou plněny stávající povinnosti. To znamená, každý, kdo chce pronajímat byt přes Airbnb a podobné platformy, musí nahlásit živnost, tedy musí mít živnostenské oprávnění. Musí mít nahlášenu provozovnu a živnostenský odbor je oprávněn toto kontrolovat. Ale je to problém obecný. Proto ale nebudeme rušit třeba v živnostenském zákonu to, že je pro provozování nějaké živnosti v bytě zapotřebí splnit nějaké náležitosti, které pak za třeba nedokonalé situace kontroluje živnostenský odbor. Ale přemýšleli jsme nad tím takto a ten návrh byl zkonzultován vlastně i s živnostenskými odbory, že jsou schopny tu kompetenci vykonávat. Samozřejmě nemohou vstupovat do obydlí. Ona je to debata nad tím zákonem nejen o průvodcích, to byla jedna část debaty, v té poslední fázi o pronajímání bytů přes Airbnb a podobné platformy. Obojí se týká cestovního ruchu. A doufám, že se Sněmovna na závěr na něčem shodne, aby ten návrh v nějaké podobě mohl projít.
Děkuji a nyní přerušíme rozpravu faktickou poznámkou paní poslankyně Černochové.
Já chci poděkovat paní radní Kordové Marvanové za odpověď. A možná za dva měsíce, pokud ten člověk bude využívat všech lhůt, tak se fakticky do té provozovny dostane. Ale pokud to bude provozovna. Pokud to provozovna nebude a bude to jenom byt a bude to nelegální, protože to nebude nahlášené jako provozovna, tak se tam stejně nedostane.
Děkuji.
Já bych to řekla tak. Legislativa zastává tento názor, protože se jedná o totožné návrhy. Ano, omlouvám se prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi. Omlouvám se, neřekla jsem, jedná se o totožné návrhy.
Nechám hlasovat o schválení procedury.
Pozměňovací návrh A - usnesení hospodářského výboru. Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Za hospodářský výbor stanovisko doporučující.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem je Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Ivana Adamce.
Takže hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře. Musím říct, že obecně komplexní prohibice vždycky znamená problém. Na jedné straně můžeme všichni pochopit... Já bych poprosil, já můžu začít znova tamhle doleva klidně, tak jak chcete. Je to nepříjemné, je to i nebezpečné. Takže já říkám, že chápu záměry předkladatelů. My jsme na hospodářském výboru podrobně diskutovali o tomto návrhu zákona... Myslím si, že prostě tento návrh zákona je nadbytečný, máme jiné možnosti. Takže takto jsme to probrali, ty návrhy tam jsou.
Koncept byl připraven tak, že by to ta obec omezila na nějaký počet dnů, třeba 150 dnů v roce, pokud se SVJ nedomluví na nějakém vyšším limitu.
Děkuju. A nyní s poslední faktickou poznámkou v tuto chvíli pan poslanec Třešňák. Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Tak já si vás zaznamenám.
Dobrý den, dámy a pánové. Možná ještě budu vystupovat ke školskému zákonu, tak vám nepopřeji hezké Vánoce teď. Tady zcela bez emocí, když se na to podíváme, tak to má dva aspekty. Jeden je ten, že dochází ke změně paradigmatu a mladí lidé nějakým jiným způsobem využívají taxislužbu, ubytování a další věci, než je třeba zvyklá starší generace. Oni se hrozně diví, že se jim to nestalo už rok. Úplně podobně je to s ubytováním v cizině. Já když někam jedu, tak mám jako pocit, že jako seriózní člověk jdu k hotelu a tam mě vítá portýr a jdu se ubytovat. To je věc, se kterou podle mě se nedá nic dělat. To je prostě změna toho, jak se lidé chovají. Co je problém, je, že velká část tohoto nového byznysu se nikterak nedaní.